Sami uvidíme, jak dopadne plnění státního rozpočtu teď na konci března, na konci června, když se platí daň z příjmů právnických osob, kdy samozřejmě ty daně budou vyšší v okamžiku, kdy byly odloženy zálohy. To znamená, těchto 35 miliard není fér započítávat do pomoci covidu, protože ty peníze nakonec skončí ve státním rozpočtu. Tam měl být skoro bilion a vláda se hrozně diví, že tam ty částky jsou dramaticky nižší. A vláda říká: To je nějaké divné, my tady nabízíme bilion, a ti zaměstnavatelé, podnikatelé vyčerpají 64 miliard. Víte, v čem je problém? Mnozí ručí svým osobním majetkem. To není jako stát, který zatím ještě nesplatil ani korunu svého dluhu a posílá desítky miliard jenom na úroky. Studie byla zaměřena zejména na plošnou podporu podnikatelů bez ohledu na sektor podnikání a na podporu, která byla určená na pokrytí provozních výdajů nebo živobytí. Ano, zatím byl propuštěn do druhého čtení, ještě jsme o něm nehlasovali. Tam ta pomoc je podle mě logicky rozdělena podle propadu tržeb, což je objektivní kritérium. Kompenzační bonus, už jsem o něm mluvil, 500 korun za den. Myslím si, že to mělo být zvoleno stupňovitě, jak to dělají v Rakousku a Německu, začít třeba u propadu 30 % a tu výši podpory mít podle toho, jak vysoký byl propad tržeb. Tato podmínka byla později zrušena - a já bych řekl, že správně. Na těchto příkladech vám ukazuji, že vláda, ale bohužel i Sněmovna, velmi často postupovala metodou pokus a omyl. Velmi často ty oprávněné výhrady, připomínky, doplňky zazněly v debatě zejména z opozičních lavic. A pak další programy, o kterých jsem před chvíli mluvil. V listopadu a v prosinci byl v Německu lockdown, takže měli speciální listopadovou a prosincovou pomoc v lockdownu. Takže jednoduchý příklad. Pak měli v Rakousku program náhrady ztrát, kdy byla podmínka pokles tržeb nejméně o 30 % a náhrada byla ve výši 70, respektive 90 % vyměřovacího základu, to znamená náhrada ztráty. My jako občanští demokraté to hodnotíme, že to byl dobrý program. Myslím, že to zafungovalo dobře. Mnohem horší jsou ty sektorové programy. Já jsem vám citoval ty relativně malé částky. Ale tyto firmy každý měsíc posílají odvody České správě sociálního zabezpečení, každý měsíc. Každá firma u finančního úřadu eviduje účty, které používá k podnikání. Pak vznikly úplně nové programy jako například OČR pro živnostníky. To vlastně nebylo na ošetřování člena rodiny, ale na to, aby mohli hlídat děti, kde byly zavřené školy. Já mám k dispozici asi tři týdny stará data z MPO a vězte, že jsou ještě stovky nevyřízených případů z května 2020, z června 2020, z července roku 2020 a takhle bych mohl pokračovat. Proč jsem tak dlouho rozebíral pomoc podnikatelům? První důvod je, že se pořád nemůžeme dostat v našem programu k bodům, které by mohly některé programy znovu nastartovat. Tento bod podle mého názoru a názoru mých kolegů přímo souvisí ne s pomocí, ale se zkomplikováním situace podnikatelům. My budeme hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu. Tam, kde si to mohou dovolit, jim bezesporu prodlouží dovolenou. Obávám se ještě jednoho. Já jsem připomínal, když jsme ve služebním zákoně debatovali o délce dovolené pro státní zaměstnance, a jako ta výhoda byla plus týden. Já vím, že to není populární, jsem si toho vědom. To tomu návrhu přiznávám. Jenom říkáme, že to přichází v naprosto nevhodnou dobu. Ale nejsme bohužel uprostřed konjunktury. To jsou hlavní důvody, proč budeme hlasovat pro zamítnutí, případně proti tomuto návrhu zákona.
Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Jana Bauera, připraví se Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký den, děkuji za slovo. Musím říci, že za svým slovy si stojím, a také opakuji, že za svými slovy si dnes stojím dvojnásob. Ono to tady dneska už zaznělo z úst mého předřečníka, ale opravdu platí, že na jednoduchou otázku, kterou můžete položit i tady na plénu Poslanecké sněmovny - chcete pět týdnů dovolené, nebo chcete šest týdnů dovolené, nebo sedm týdnů dovolené, chcete vyšší mzdu? - tak na tuto jednoduchou, triviální otázku, podle mě neexistuje jiná odpověď než že ano, souhlas, protože všichni chtějí více dovolené, všichni chtějí větší plat. Úplně jinak by se asi odpovídalo, pokud byste se zeptali, jestli si myslíte, aby těch pět týdnů dovolené byla povinná záležitost úplně pro všechny firmy, pro všechny firmy bez rozdílu, jestli se v době, kdy nebyla pandemie, nachází v dobré ekonomické situaci, nebo pro ty, kteří mají velké problémy. Úplně jinak by ta odpověď zněla, pokud se zeptáte, jestli jsou to firmy, které na to mají skutečně prostředky, nebo jestli to chcete ve firmách, které na to ty prostředky nemají v souvislosti s tím, co prožíváme nejenom v naší zemi, to znamená pandemická situace. Já si opravdu myslím, že to, jestli si nějaká firma může dovolit vzhledem ke své ekonomické situaci vyplácet jeden týden dovolené navíc nad dnešní zákonnou úpravu, by opravdu takto od stolu neměla rozhodovat Poslanecká sněmovna. Proč ne? Prostě je to svaté právo. Úplně na závěr: jsem přesvědčen o tom, že pětitýdenní dovolená je fajn, ale jako možnost, nikoliv jako povinnost.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Omlouvám se ještě jednou panu poslanci Jiřímu Bláhovi, kterého jsem přehlédl s faktickou poznámkou.
Tady je důležité, aby si všichni uvědomili jednu zásadní věc. Ale především na to musíme ekonomicky mít. Dostáváme se do stavu, kdy vlastně každý podnikatel bude muset zvažovat, jestli má na to, zaměstnat další.
Od roku 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce, tak došlo k mírnému posílení odborového hnutí a teď jsme svědky toho, že opět dochází k jeho tvrdé ostrakizaci. Děje se tak i v řadě jiných věcí.
Pak vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Stanislav Grospič.
Musím říct, že já mám se svými zaměstnanci velmi korektní vztahy a velmi dobré.
Děkuji.
Ano, musí to zůstat na firmách. Protože jenom abych vysvětlil, o co jde: malé firmy, ty dávají jiný bonus těm zaměstnancům - flexibilnost. To znamená, že to, že nemusíš přijít do práce přesně na šestou nebo na sedmou, ale přijď, jak se dohodneme. Ano, někdy to potřebuji, abys přišel na pátou, ale někdy můžeš přijít třeba až na osmou. A hlavně, během pracovní doby si můžeš vyřídit hromady věcí.
Děkuji. Pan poslanec Milan Brázdil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Jiří Bláha, faktická poznámka.
A je to jedno, jestli to je v penězích, nebo jestli prostřednictvím firmy dostávám nějaké výhody, které mi pomůžou k tomu, abych právě mohl ty sny si plnit. Někdo je muzikant - tak jako já - tak mu firma třeba pomůže s tím, kde může zkoušet, kde může vystupovat, kde se může prezentovat. Pomůže mu s tím, jak by měl postupovat, a takhle bychom mohli jít po řadě jiných odvětví.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček a s faktickou poznámkou bude potom ještě reagovat pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou děkuji. Kolega Brázdil, prostřednictvím předsedajícího, samozřejmě má pravdu, ale jenom částečně. Každý máme svoje ambice a svoje vize a sny. A někdo naopak si chce prostě celý život jenom užívat. A to se nedá nic dělat. Vy potřebujete ty firmy a potřebujete ty podnikatele. Na to, prosím vás, nikdy nezapomínejte.
Děkuji. Pan poslanec Václav Votava, poté s faktickou poznámkou paní ministryně Maláčová. Máte slovo, pane poslanče.
Ne, je to tak. To je důležité.
Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Ano, děkuji. To jsou běžné příběhy, které se dějí, a my nemusíme přece tady direktivně všem určovat, zaměstnancům i zaměstnavatelům: Musíte udělat tohle.
Ještě kolegu Válka požádám, aby se přihlásil elektronicky, aby ho nikdo nepředběhl.
V době socialismu jsem po vyučení dostal 14 dní a až teprve ve 24 jsem dostal tři týdny a měsíc byl až po třiceti. Kde je seženeme? V okamžiku, kdy máte dvě delší směny, musíte mít o to delší pracovní přestávku a zdravotnictví toto určitě nenaplňuje a porušuje se to právě díky DPP, DPČ a jiným úvazkům.
Já jsem si od roku 1991 zřídil živnostenský list, tenkrát se to ani nejmenovalo živnosťák, a snažím se vykonávat nějakou podnikatelskou činnost nebo živnostenskou činnost. Tím se vracím k tomu, co jsem tady kritizoval.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My samozřejmě chápeme ty důvody, proč chcete zavést pátý týden dovolené. Chápeme to jak věcně a chápeme to i z politického hlediska. Nevíme sice, jak bude hluboká, nevíme, jak bude dlouhá, ale zcela jistě bude. A pokud bychom v tuto chvíli přistoupili k tomuto kroku, tak si řekněme, co těm našim zaměstnancům nabídneme. Vraťme se k tomuto tématu v dobách, kdy bude ekonomická prosperita.
Takže si pojďme postupně představit tyto tři základní programy. Období, za které se podávají žádosti, jsou tři za sebou jdoucí období. Tento příspěvek byl vyplácen ve třech splátkách. Jak v Rakousku definovali fixní náklady? Nájemné za obchodní prostory, leasingy, pojistky, úrokové náklady na úvěry a půjčky, podíl na nákladech financování leasingových splátek, poplatky za provozní licence, výdaje za elektřinu, plyn nebo telekomunikace, ztráta hodnoty zboží podléhající rychlé zkáze nebo sezonního zboží, osobní náklady, které vznikly jako důsledek krize, například zpracování storna, přeúčtování a podobně, přiměřená odměna podnikatele podléhající dani z příjmu. Společnost musí mít sídlo nebo provozovnu v Rakousku. Nepochopitelné - neuspěli jsme. Obchodní operace, utrpěla výpadek tržeb a musela přijmout přiměřená opatření ke snížení fixních nákladů. To znamená, nebylo to tak, že si někdo uměle zvyšuje fixní náklady, protože zjistil, že určité procento mu zaplatí stát. Období, za které můžete podat žádost, je to až deset za sebou jdoucích období nebo dva po sobě jdoucí bloky s výjimkou listopadu a prosince, k tomu se ještě dostanu, to byl ten celostátní lockdown, speciální program. Šest měsíců mají podnikatelé v Rakousku na to, aby podali tu žádost. Nevím, proč to u nás nejde, když jinde to jde. Výplata se uskutečňuje ve dvou termínech, ve dvou splátkách. Nejpozději v rámci druhé žádosti se k příspěvku z tohoto programu přidají všechny podpory, které byly společností vyplaceny nebo které byly závazně přislíbeny. Výšku výpadku tržeb a fixních nákladů musí potvrdit daňový poradce. Tady to vyřešili podle mě elegantně a správně.
Jestliže nám jde tedy o lidi, aby měli více volna, tak pojďme udělat to, že nebudou muset chodit v neděli a ve svátek do práce. Já myslím, že to je daleko zásadnější než pět týdnů dovolené. Rodiny nejvíc porušuje to, že místo toho, aby byly s dětmi, když jsou děti doma v sobotu a v neděli, tak musejí být v práci. Tím pádem je narušen celý proces rodinných vztahů, výlety, všechno možné ovlivňování. Švýcarsko jsem zapomněl. Ty to moc dobře vědí, že nejčtenější je ten víkend. Ne že někomu dám pět týdnů dovolené, ale to, že mu umožním normálně rodinně žít. Protože dovolenou s rodinou nesladíte.
Pan poslanec Vít Kaňkovský a pak budou pokračovat další faktické poznámky - paní poslankyně Aulická Jírovcová, pan poslanec Grospič, pan poslanec Juříček, v tomto pořadí.
Dobré již odpoledne. Také mi to nedá nezareagovat na paní ministryni Maláčovou. Co to tady, paní ministryně, říkáte o tom, že tady chceme někoho sedřít z kůže? My jsme tady jasně řekli, že si uvědomujeme, že je potřeba zlepšit pracovní podmínky českých občanů, že je potřeba zlepšit podmínky českých zaměstnanců, ale také hovoříme o tom, že je potřeba to zasadit do konkrétní doby. Předložila jste takový komplexní návrh? Takže vy nás tady budete ideologicky školit, ale přitom z dílny MPSV se toho směrem k zaměstnancům v tomto volebním období stalo pramálo.
Děkuji.
Tady jenom probíhá diskuze, kdo to potřebuje, aby to neprošlo, a pro koho my vlastně to děláme. A tady se ukazuje diskuze zaměstnavatelů. A já se tedy ptám, jací vy jste zaměstnavatelé.
Děkuji. Pan poslanec Stanislav Grospič s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím také na to reagovat. Mám pocit, že to, co tady zaznívá, a to, co budou moci slyšet i zaměstnanci, pokud to budou poslouchat a přemýšlet o tom, tak přece pět týdnů dovolené vůbec neznamená, že by to mělo nabourat rodinný život. A jestli si někdo myslí, že sick days nebo něco takového tomu naopak pomůže, tak to skončilo. To skončilo tím, co nastalo teď covidovou epidemií a co jsme přijali i jako Poslanecká sněmovna. A tam, kde nepůsobí odbory, tak samozřejmě někdy zaměstnavatelé, ti moudří zaměstnavatelé, se dohodnou se svými zaměstnanci, protože vědí, že odpočatí zaměstnanci a klid ve firmě jim vlastně zvyšuje výkonnost a akceschopnost i konkurenceschopnost té firmy. Takže to, co tady zaznívá, si myslím, někdy není úplně pravda. A už vůbec bych se ohradil proti tomu, že to přinese nějaké zvýšení cen a hektické zdražování v české společnosti. Pokud dojde ke zdražování a k inflační spirále, tak to bude mít úplně jinou podstatu a to ekonomové sami velice dobře vědí.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček, po něm pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.
Protože jednou to uděláte a už si nikdy na tom trhu nezahrajete. Antivirem jsme zablokovali pracovní trh. Úspěšné firmy - nemáme s kým dělat. A proto teď je situace taková, že naši zaměstnanci opravdu chodí v sobotu i v neděli. Taková je situace. A pak si dovolím ještě reagovat na paní Maláčovou, ale už mi vypršel čas.
Ano, děkuji za dodržení času.
Stát prostřednictvím zdravotnictví. Tam je největší průšvih, že vlastně o tom, kolik kdo odpracuje, se ani nedovíte, je to jenom prostřednictvím odměn. Ne doma, v práci.
Všichni víme, jak málo rozšířený je elektronický podpis. V jiné debatě můžeme klást argumenty a hledat příčiny, proč je to tak málo rozšířené. Živnostníci na to oprávněně poukazovali, ale nic se s tím vlastně nestalo. Už to, že pro tak jednoduchou věc máme v této chvíli za sebou šest bonusových období. Já nevím, jestli si to uvědomujeme: šest bonusových období, šest žádostí, šestkrát se to zadministrovalo, místo aby to bylo v jednom. COVID - Nájemné. Skutečnost byla úplně jiná a bohužel nižší. Nebudu vás unavovat detailními rozbory dalších podle našeho názoru neúspěšných programů. Hned v březnu loňského roku připravila německá spolková vláda program okamžité pomoci pro OSVČ a malé podniky. Dotace byla určena na krytí fixních nákladů. Od června loňského roku mohou malé a střední firmy požádat o překlenovací podporu. Nyní vám řeknu pár detailů speciálně pro podporu malých a středních podniků. V tom prvním období, červen až září roku 2020, bylo možné podávat žádosti od 13. července až do 9. října. Maximální výše příspěvku byla stanovena na 150 000 eur na tři měsíce, což je 50 000 eur měsíčně. Žádosti mohli podávat pouze daňoví poradci, auditoři nebo účetní. Mohli žádat všichni živnostníci a všichni, kteří vykonávají svobodná povolání. Na ty jsme dlouhodobě zapomínali a zapomínáme. Opakovaně o tom mluví například pan poslanec Martin Baxa ve svých vystoupeních. Žadatel musel splnit další podmínky týkající se zdraví firmy či podnikání. Nesměli být například v insolvenci, aby mohli žádat o tuto pomoc. Kdo bohužel podnikání neudržel, mělo to charakter půjčky a museli to vrátit. Bez podezření, bez překážek, prostě důvěra v podnikatele. Mně to připadá férová nabídka, která bezesporu přispěla k tomu, že německá ekonomika se s touto situací vypořádala velmi dobře. A dotace se pak nevyplácely společnostem, které ukončily činnost nebo byl podán návrh na konkurz. Což je rozumné: když už nepodnikáte nebo jste v konkurzu, tak tam stát nebude posílat další peníze. Taky byly definovány, aby bylo úplně jasno, co jsou fixní náklady. My jsme k tomu projednávání přistoupili zodpovědně, podali jsme mnoho pozměňovacích návrhů, zúčastnili jsme se mnoha jednání, jednali jsme se zaměstnavateli, jednali jsme s odbory, jednali jsme s ostatními politickými partnery v Poslanecké sněmovně. Paní ministryně asi nezná reálný ekonomický život, protože buď všechny, nebo naprostá většina žádostí o OČR za březen byly podány, mnohé budou už vyplaceny. Není mi vůbec jasné, kdo to bude administrovat znova. Zaměstnavatelé? Ale taky musíme myslet na veřejné finance, na zdravé veřejné finance. Jedno bez druhého se dělat nedá. Naopak rezervy zdravotních pojišťoven, rezervy Fondu národního majetku - všechno rozpustila. Kdo jednou vypadne z toho řetězce, už se tam nevrátí nebo se vrátí za cenu velkých ztrát s nějakou dlouhou časovou prodlevou. Já bych chtěl, aby tito poslanci sem přišli a řekli: Ano, vědomě zhoršíme situaci těch, kteří podnikají, ano, vědomě jim zvýšíme náklady, je nám jedno, jak to dopadne, protože v říjnu jsou volby a to je důležitější než veřejné rozpočty, ekonomické zdraví našich firem a budoucí daňové příjmy, které budou platit pouze ekonomicky zdravé firmy. Považuji to za mimořádně nezodpovědný krok. Ne, někteří z nás jsou natolik pyšní, že to chtějí všem nařídit.